Já myslím, že to je zrovna zpráva, která by zajímala koncesionáře České televize a diváky. Já myslím, že je to přímo na titulní zprávu! Proč občané vůbec nevědí, jakým způsobem si v České televizi astronomickým způsobem zvedají platy, přestože je tam netransparentnost. A podívejme se na to trošku blíže, kam tedy jdou ty koncesionářské poplatky vzhledem k platům. Tak se taky podívejme, kolik tam pracuje lidí. Ano, v České televizi pracuje téměř 3 000 lidí. No ano, já myslím, že je to šokující číslo, ale slyšíte dobře. Takže se podíváme, jak to je u nich s těmi financemi, kolik dostává zpravodajství. Takže přesně podle principu římských císařů tam raději pošle nějaké peníze, ať je klid. Jenomže tato metoda těm římským císařům, jak víme, dlouhodobě nevycházela. Takže se již nyní můžeme těšit na sadu těch správných dokumentů, které nám vysvětlí, jak je multikulti svět prima. Že polovina Afriky má samozřejmě plné právo přijít okupovat Evropu, ale Izraelci podobná práva již vůči Palestincům nemají. Že je prima, že se Afrika může stěhovat do Evropy, ale Evropa do Afriky nesmí, protože je to vměšování do cizích zájmů. A tak bych mohl pokračovat. No, mají to promyšlené opravdu velmi dobře s tím financováním, s tím hospodařením. A víte, proč dá Česká televize taky méně peněz na sport? To je také důležitá oblast, kde celá řada našich občanů ráda sledovala sport. No protože podle České televize to prý lidé nechtějí. Protože když kupujete práva na českou ligu, tak se samozřejmě domlouváte na malém českém písečku přímo. Ale v případě, že kupujete velké sportovní akce ze zahraničí, tak je kupujete výhodně přes různé zprostředkovatele. O tom se spekuluje, že za tím může být korupce. Proč českou ligu, kterou si tak zvykli diváci sledovat na České televizi, tak najednou prý to lidé nechtějí. Proto prý na České televizi není. Takže to je taky otázka, proč, jak, a je potřeba, aby Česká televize tyto spekulace jasně vyvrátila, aby se k nim vyjádřila. Podívejme se taky na stravování v České televizi. Nechci kritizovat, že se někdo má stravovat nebo ne, takže budu jenom u holého čísla. Takže za stravování utratí Česká televize z našich poplatků skoro 65 milionů korun. Takže to jenom bych doplnil. Protože prostě není možné tady hospodařit s miliardami takovýmto netransparentním způsobem. Je to prostě instituce, která je schopna pojmout tolik peněz, kolik do ní nasypeme.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ano, uznávám, že jsem nemusel použít ten pojem krvavý pes Tito. Pravda je, že ho používali komunisté v situaci, kdy se Tito urval z toho Stalinova bloku, to víme. Ale to, že byl Tito diktátor, to, že má na svých rukou krev, stejně jako Gottwald a další, tak na tom si skutečně trvám. Tak to bylo!
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Gruzie má část svého území zabránu Ruskem. Ukrajina má část svého území zabránu Ruskem. Tak se nedivme, že Makedonie naštěstí je v trošku jiné geografické pozici, ale jsem přesvědčen, že nesmíme zapomínat, jak se Rusko chová právě vůči Gruzii a také vůči Ukrajině.
Děkuji. Další přihlášku do rozpravy nemám... Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.
Severní Makedonie je centrální stát bez hranic s Ruskem, což je samozřejmě také jeden z důvodů možné snahy ucelit tam ten blok balkánských států pod fungováním NATO. Co se týče bipolárního světa, měli jsme tady skoro 20 let unipolární svět, který se nepodařilo jaksi zvládnout těm, kteří byli ti hlavní a vedli ho. Co by říkaly Spojené státy americké? A nechci to zmiňovat, ale je tady problém v této organizaci, o které se teď momentálně bavíme, o Severoatlantické alianci, a ten problém je neřešený.
Zájem o závěrečné slovo má pan ministr Hamáček. Prosím, máte slovo.
Já už jenom velmi stručně. O tom to je. Bojím se, že po této debatě by ta nálada rapidně poklesla.
Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Ještě jedna omluva. Pan poslanec Robert Králíček se omlouvá dnes v době od 13 do 19 hodin z rodinných důvodů. Protože v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Kobza, tak se nejprve budeme zabývat tímto návrhem a vypořádáme se s ním hlasováním. Tedy dávám hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Slyším návrh na odhlášení, kterému jsem vyhověl. Jsme připraveni. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Má někdo nějaký jiný návrh? Jiný návrh není, takže budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu. Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali 20. června na 30. schůzi, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu.
Česká televize funguje jako podpůrný propagační nástroj pro současný mainstreamový politický diskurz. Vytváří svoji vlastní politickou agendu a prohlubuje si tak svůj politický vliv. Není odpovědná žádnému voliči a je kontrolována pouze mediální radou. Opravdu chceme takovou Českou televizi, která provádí soustavnou cílevědomou ideovou masáž a vystavuje propagandě i malé děti? Jedná se o kontroverzní večerníčky a dětské zprávy, které dětem představují určitá politická témata. Ohledně hospodaření České televize vyplouvají na povrch konkrétní skandály. Jedná se o zatajování smluv, vyvádění milionů korun spřízněným PR agenturám, přestože má Česká televize vlastní PR oddělení, zatajování odměn klíčových pracovníků a podobně. V kuloárech se šeptá, že na tento okamžik čekají mocné finanční skupiny, které by Českou televizi rády privatizovaly, a to nejen kvůli lukrativním pozemkům, kterými zatím disponuje.
Tak, to byl pan poslanec Jan Hrnčíř.
Prosím, máte slovo. Pane poslanče, musíme všichni respektovat čas. Děkuji vám za pochopení. Prosím, máte slovo.
Naposledy to říkal Klement Gottwald a jemu podobní lidé. Tyto výrazy z 50. let, tyto výrazy v českém parlamentu, které používáte v dnešní době. Sešli jsme se my Češi takhle dokonale a oslavujeme své vůdce, své představitele takovýmto způsobem, jako národy bývalé Jugoslávie oslavují svého Tita? Vy nevíte vůbec nic o západním Balkánu! Nevíte vůbec nic o těch lidech! Používáte výrazy, které používali ti nejspodnější lidé. Komunisté, fašisti a podobný lidi! Krvavý pes Tito - za mě to byl vynikající politik a vynikající státník!
Následují faktické poznámky - pan poslanec Žáček, paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo, pane poslanče.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych se rád vyjádřil k pochopitelnému postoji komunistů vůči NATO. Vím, že preferujete variantu ruskou, agresivní, to znamená, Gruzie, Ukrajina, Krym a další státy, Kavkaz. Stále je tam mír, přes všechny problémy.
Děkuji.
Já se omlouvám. Víte, já chodím pravidelně do těch Lán k hrobu prezidenta Masaryka. Tam já chodím pravidelně, a ani jednou jsem vás tam nepotkala.
Děkuji.
Dovolte mi, abych reagoval na ten agitátorský výkřik, který tady zazněl u předřečníků. Ale já si vzpomínám, jak státy NATO likvidovaly Libyi, a dodnes ten problém máme. Postavilo se proti těmto zájmům, vojensky prosadit své vlastní zájmy v Libyi? A vy mi tady říkáte, že ty malé státy, jako jsme my, v NATO, vojensky malé státy tím myslím, že mají nějaké slovo, že mají nějaké možnosti se ozvat? To je ten problém toho NATO. Je to dinosaurus historického vývoje a politiky, který už se slovy Václava Havla měl být dávno rozpuštěn. Mohly vzniknout nové obranné mechanismy, mohly vzniknout nové smlouvy na základě nějakého sjednocení Evropy a dalších postupů. Zůstaly tady velmocenské choutky studené války. To je problém třeba Turecka. Zkuste odpovědět, kolegyně a kolegové, jak ten Kypr chceme vlastně řešit. Minová pole, ostnaté dráty. Status quo. Sem tam nějaké přestřelky.
Nicméně prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Foldyno, já si nemyslím, že by pan prezident Tito byl demokratický politik, jak říkáte, velký státník. Druhá věc, kterou bych chtěl okomentovat, tak je tady výrok kolegů z komunistické strany. Určitě tehdy bylo určité nadšení, že skutečně ten bipolární svět skončí, že se všichni budeme mít rádi, budeme se objímat a spolupracovat.
Pokračujeme ve faktických poznámkách.
Veřejnoprávní televize a její zpravodajství má být nezávislé. Ostatně právě o tom stále dokola melou. Jenomže pak se podíváte na profily některých lidí na sociálních sítích, tím mám na mysli těch hlavních, nejvlivnějších redaktorů České televize, a nestačíme se divit. Tedy především tomu, jak se jasně politicky profilují nebo projevují. O tom, jaké mají názory, který způsob myšlení je jim blízký, není z jejich veřejných vyjádření pochyb. A mě by fakt zajímalo, jak někdo může v soukromém životě nadávat na jednu skupinu občanů či politiků a pak přijít do práce a držet si odstup. Je jich celá řada v České televizi. Ale bohužel to nejsou ti, co to řídí a co jsou ti nejvlivnější. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Zkrátka to, na to chci upozornit, je fakt, že je prostě evidentní, že Česká televize drží jeden názor, jeden názorový proud úplně bez ohledu na to, co si myslí ta druhá, třetí nebo čtvrtá část republiky. A to mi přijde skutečně velmi negativní, protože kdo jiný než instituce veřejné služby by měl zastupovat zájmy a názory všech koncesionářů. A jenom nás, v SPD, volilo více než půl milionů občanů České republiky, kteří nuceně platí koncesionářské poplatky, a například mě osobně již Václav Moravec čtyři roky nepozval do Otázek Václava Moravce. On mě ani nepozval. Ten pořad mě ani nepozval, aby koncesionáři, voliči SPD, nemohli slyšet názor předsedy SPD, zatímco tam jiní předsedové stran jsou zváni. Ale jako mně to připadá hlavně skandální z toho pohledu, že si ho platí naši koncesionáři, minimálně v tom poměru našeho volebního výsledku, a přesto nepozve předsedu SPD do pořadu. Takže to já jenom tak poznamenávám. Čtyři roky mě nepozval. Zcela protizákonně, protože zákon dává jasné mantinely a říká, že má být vysílání vyvážené. A teď se podívejte, když oni dělají to samé, tak jim to má projít? Dokdy chceme čekat? Tady jde o to, abychom zlepšili, zlepšili veřejnou službu. O nic jiného nejde. Abychom zlepšili veřejnou službu a abychom dohlédli a vytvořili tlak na dodržování platného zákona, nic víc, který jasně mluví o vyváženosti. Krátce řečeno, že bychom měli zrušit koncesionářské poplatky, a to i v případě Českého rozhlasu, a že by měla být Česká televize financována ze státního rozpočtu. Už proto, a další číslo, protože jsme tady u zprávy o hospodaření České televize, víte, kolik stojí výběr koncesionářských poplatků Českou televizi? A navíc, mám konkrétní příklad. Finsko nebo Holandsko také financují své televize veřejné služby ze státního rozpočtu a žádné ohrožení demokracie a svobody se tam neděje. Takže jestli se tady někdo chystal říkat, že návrh SPD ohrožuje demokracii, tak by to bylo velice hloupé. Takže tenhle argument těch sluníčkářských politiků je prostě levej jak šavle. Část poslanců se domnívá, že tím, že České televizi vyhovíte, že ji nebudete - v uvozovkách - zlobit, že se vám dostane vlídnějšího zacházení. Ten, kdo doufá, že se s ním bude někdo donekonečna kamarádit, protože si jakoby tam bude někoho udržovat, tak doufáte marně. Změní se to za vteřinu. Za vteřinu, jenom když někomu něco přelítne přes nos, a ani o tom nebudete vědět. Proto říkám od začátku, než takovéto zákulisní praktiky a machinace, které tady probíhají, tak pojďme nastavit v souladu se zákonem tak, aby Česká televize fungovala transparentně a pro všechny koncesionáře, pro občany v České republice. A já to vezmu pěkně od lesa, jak se říká. Česká televize je veřejná instituce. To, že se chová jako utržená ze řetězu, je chyba těchto lidí - generálního ředitele Petra Dvořáka a kompletní sestavy Rady České televize, která má tuto stanici a její hospodaření kontrolovat. Česká televize je instituce, která hospodaří netransparentně, hospodaří špatně a má nevyvážené zpravodajství, které je politicky zmanipulované. Jsou to právě generální ředitel Petr Dvořák a Rada České televize, kteří mají šanci zamezit tomu netransparentnímu hospodaření, konkrétně jedné z největších zlodějin vyvádění peněz na výrobu obsahu. To je klasický model České televize, který předvádí. Mám tady taky druhý graf a tady je přesně vidět další záležitost, že zatímco takové Německo nebo Dánsko při výrobě pořadů spoléhá především na zakázkovou výrobu nebo nákup, tak právě Česká televize na tyto dvě položky zdaleka kašle. A já samozřejmě se tady musím zeptat, proč tato jednoduchá věc nedojde Radě České televize. Tak to, že z nějakého důvodu nedochází generálnímu řediteli České televize panu Dvořákovi, se ani nedivím. Samozřejmě teď je potřeba si tento bod, o kterém hovořím, zapamatovat, protože se dostanu záhy dál. Od doby, kdy do vedení České televize nastoupil Petr Dvořák, klesly úspory této stanice téměř o 2 miliardy korun. I přesto šéf veřejnoprávní televize pobírá k měsíčnímu platu, který činí 230 tisíc korun, každý rok ještě navíc milionové odměny. A víte, proč mu je ta Rada České televize dává? Takže jsou to v podstatě nominanti tady politických parlamentních stran. A tady bych rád řekl, že SPD tam nemá ani jednoho zástupce. Takže ti zástupci, kteří jsou tam teď, jsou zástupci dosavadních mainstreamových stran, v podstatě všech kromě, doslova všech kromě SPD. To znamená, kromě těchto stran jsou tam zastoupeny všechny ostatní strany, takže ony všechny ostatní strany mají máslo na hlavě a ony můžou za to, jakým způsobem funguje Česká televize. A co na tento stav říká předseda Rady České televize Jan Bednář? No tak to je velmi zajímavý názor. To znamená, podle jeho názoru je normální hospodařit ve ztrátě, doplňovat peníze z rezervního fondu. V předloňském roce si takhle půjčila Česká televize z fondu rezerv téměř 400 milionů korun. To znamená, když to řeknu jinými slovy, aby to bylo srozumitelné, Česká televize skončila ve ztrátě 400 milionů korun. Prostě si ty peníze vezme bez dovolení od nás od všech. A já říkám, že dokud Česká televize nezveřejní například také výši platů a odměn vedoucích zaměstnanců, tak nelze mluvit o transparentnosti. Takže oni žádají transparentnost na ostatních, ale oni sami, kteří jsou placeni z veřejných peněz, z koncesionářských poplatků, tak odmítají už několik let zveřejnit výši svých platů. To znamená, všichni občané vědí, kolik mají poslanci, kolik mají hejtmani, kolik mají starostové, kolik mají senátoři, každý si to může dohledat. Ale oni odmítají na opakované dotazy říct, kolik vlastně mají. Ale zajímavé je se podívat na některá další čísla a tvrdá data. Co to znamená? Takže tolik asi ke kvalitě České televize.
Děkuji za slovo. On se asi určitě obracel v hrobě, když jste souhlasili s bombardováním Jugoslávie. A právě v roce 1919 s králem Jugoslávie Petarem I. měli společné heslo "věrnost za věrnost, ljubav za ljubav".
Pan poslanec Žáček s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Rakušan.
Pro mě NATO není žádným dinosaurem. Jestli je něco politickým dinosaurem, tak je to jednoznačně Komunistická strana Čech a Moravy.
Děkuji. Pan předseda Rakušan - faktická poznámka.
Nemluvme prosím vždycky za všechny. Já mám velmi dobré přátele ve Slovinsku. Bylo to za té slavné éry, o které vy mluvíte jako o té úžasné době, kdy byla Jugoslávie příkladným státem. Další poznámka, která tady je, i ke kolegům z KSČM. Mluvíte o stabilitě v tomto regionu.
Následují faktické poznámky.
Já jsem to viděl jenom v televizi v kanceláři, tak snad to nemělo poruchu. Čili jestli je to skutečně v zájmu České republiky takovýmto způsobem hovořit a používat stalinistická vyjádření na půdě Sněmovny?
Prosím, máte slovo.
V Řecku teď byly volby, jestli jste si, pane kolego, nevšiml.